Žádná gigafactory podle toho, jak to vidím a čtu, nebude. Takže ukažte ten papír. My jsme to snížili na čtvrtinu. Kolik by stála taková dráha nová? No, balík peněz! Možná 15 miliard. A vy stále tady vykládáte, že chcete nějakou gigafactory v Líních. A kde máte papír od Volkswagenu? Volkswagen vám řekl, že elektroauta tady vyrábět nebude, že tady zůstanou jenom motory, spalovací motory. Ne, my chceme naše studenty pro naše firmy hlavně. Takže tady se zase jede gigafactory hlavně v Plzni, kde je stoprocentní... Tam nejsou lidi zkrátka. Jsem překvapen, že když pan premiér tak nenávidí dotace, že toto všechno dělá. Tak může šetřit. Velká debata - platební karty. Tady nejde o to, nikdo nenutí každého, aby platil platební kartou, to je každého dobrá vůle, že má platební kartu. Ale zkrátka on by měl mít nárok platit kartou nějaké zboží. Mohlo to přinést 20 miliard ročně. Takže ano, tak můžeme to zkusit. No, výborně, tak to je jako ano. Ten, kdo nevykáže tržby, platí lidi v keši na ruku, ti nemají odvody, nemají důchody. Ale evidentně ministru financí to nevadí. Této vládě to nevadí, že přicházíme o desítky miliard. A to je ta šedá ekonomika. Jsem zvědav, z čeho... Co tady ještě bylo? Všude. Tedy na západě už to měli dřív. Já jsem to zavedl. Teď to zrušili. Přišli jsme o peníze.
To je první věc. To si nechám na příště.
Děkuji, pane poslanče. Nyní paní poslankyně Jana Hanzlíková, připraví se paní poslankyně Berenika Peštová.
Já děkuji za slovo. Mě by velmi zajímalo, pane ministře, jestli byste se k tomu mohl vyjádřit, z jakého důvodu jste tedy od toho ustoupili, a v podstatě ty změny, na které velmi spěcháte, ještě navíc, tak se dotknou i těchto lidí, kteří třeba mohli opravdu už plánovat odchod do předčasného důchodu někdy v příštích měsících a kterým se takto vlastně posune? Tak jestli byste byl tak hodný a mohl se k tomuto vyjádřit, proč jste k tomu přistoupili?
Nyní paní poslankyně Berenika Peštová, následně pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím, paní poslankyně.
A teď mám - to je moje oblíbená - kdy nám zákony mají nabývat účinnosti? A už máme další v řadě zákon, který nám bude nabývat účinnosti v září. A takovéto případy jsou - nouzový stav, stav ohrožení nebo válečný stav. Tak který z těch stavů tady máme, že nám opět další zákon má nabývat účinnosti v září? Hlavně že dbáte na to, aby byla řádně naplněna legislativa a legislativní pravidla prací.
Nyní pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se pan poslanec Viktor Vojtko následně.
Takže to jste asi nechal na mě. Takže pozor na to. Děkuji.
Prosím.
Děkuji za slovo. Já navážu na pana poslance Juchelku, vaším prostřednictvím. To je přesně země, ve které se platí nemocenské pojištění i v důchodu, a stejně tak důchody podléhají dani z příjmu fyzických osob. Vedle toho samozřejmě je poměrně další důležitá otázka ještě daňový systém, jak tam je celkem nastaven. Takže pokud tohle platí - a to platí a to v tom zákoně je, to, myslím, nemůžete říct, že to neplatí, tak z toho logicky vyplývá, že životní úroveň budoucích důchodců se bude zvyšovat. Nebude se snižovat, bude se zvyšovat.
A nyní pan poslanec Jiří Mašek, připraví se paní poslankyně Hanzlíková. Prosím. A nyní je na řadě s faktickou paní poslankyně Jana Hanzlíková. Jen si vás dovolím upozornit, že ve 14 hodin vás musím přerušit, ve 14 hodin musíme skončit.
Mimochodem, kdybychom my nepřipravili Dukovany, tak vůbec není nic, Karel tady není, ale možná by mohl vyprávět o Temelínu a tak dále. A myslím si, jak mně nedává smysl, že vy platíte za rozšíření TALu, že to platí MERO, naše firma, vážení spoluobčané, naše firma, když rafinérie rozhoduje polský majitel, tak tady mi to dává smysl, že by to postavil ČEZ, který by ten plyn mohl distribuovat. Konkrétního. Morawiecki tady, ještě jsem zapomněl, děkuji, že se podařilo vyřešit krizi kolem dolu Turów. Tahle vláda nemá žádný program. A ty tabulky jsou zmanipulované, ano? Určitě nejsou, mají těžký život, je to hlavně o zdravotnictví, které vůbec nefunguje, jsou to léky a další věci.
Mám zde další přihlášku ještě před otevřením bodu s přednostním právem, a to pan ministr Jurečka.
Tak já si dovolím říci, jaká je skutečnost, jaká jsou fakta, jaká je realita. Nicméně když se podíváme na tu situaci důchodců, tak já jenom připomenu. Bylo to vždycky z vaší strany odmítnuto. Je to 20 miliard korun za tento rok, které pomohly těmto osobám, těmto ženám, které nebyly oceněny nikdy v minulosti. Pak se také chci zmínit o podpoře, kterou jsme realizovali nejenom pro důchodce, ale i pro rodiny, pro zranitelné skupiny, v průběhu loňského roku. Je to unikátní nástroj, kterým se od nás inspirují v Rakousku.
Důchody rostou, ale samozřejmě když si to zanalyzujete, tak si za ně koupíte méně, a to právě díky inflaci, kterou, jak říkám, tato vláda neřešila, ale pokud klesne, tak se tím chlubí. Jedno ale už víme teď, je to nerespekt k právu a nerespekt k seniorům, a to všechno se slilo v jedno při projednávání toho zákona v březnu tohoto roku. Kromě pana ministra Mariana Jurečky já jsem neslyšel žádného jiného ministra, který by se tady postavil a řekl by - já ve svém rezortu ušetřím. Ten vyhlásil v tomto týdnu program "milion a dům po babičce". Nicméně už se to ale netýká nemovitostí, ve kterých bydlíme v bytech, už se to týká jenom rodinných domků. Nepředstoupí tady třeba pan ministr Dvořák nebo Šalomoun, nepředstoupí tady paní ministryně Langšádlová a neřeknou budeme šetřit, rušíme si teď hned naše ministerstva. Jsme uměle vytvořeni do počtu, to my už nechceme, jsme zodpovědní ministři. Proto se zrušíme. A co z toho vzniklo v tuto chvíli. Chci věřit, že to není záměr, nicméně nenávistný obsah některých diskusních příspěvků svědčí o opaku. Neustále se tady také omílá, že ta minulá vláda neudělala nic. Takže v tuto chvíli já jsem tady přečetl, že to je odpovědnost skutečně celé Poslanecké sněmovny.
Děkuji, paní předsedající. Děkuji paní kolegyni Schillerové za návrh, nicméně já si myslím, že tolik času není potřeba.
Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se i já připojil.
Zaznamenala jsem žádost o odhlášení, odhlásím vás tedy. A poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Mezitím, jestli dovolíte, přečtu omluvy. Omlouvá se Bartošek Jan... pardon, bere zpět svoji omluvu; Benda Marek - celý jednací den, osobní důvody; Blaha Stanislav - celý jednací den, osobní důvody; Philipp Tom - do 10.30, pracovní důvody; Žáček Pavel - celý jednací den z osobních důvodů. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Budeme tedy pokračovat v projednávání. A nyní vystoupí paní poslankyně Hanzlíková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Já děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím reagovat na slova pana ministra. On to tady opakuje velmi často a zmiňuje se tady, jak významně narostly důchody za poslední rok a půl. Ale já bych byla ráda, kdybyste, pane ministře, k tomu dodával, že to je navýšení ze zákona, pro které jste se nerozhodli, naopak jsme tady viděli, jakou silou jste změnili zákon a snížili jste červnovou valorizaci. Takže abychom si udělali jasno, důchody sice rostly, ale stejně nejsou schopny pokrýt růst cen základních potřeb, a tím pádem u seniorů životní úroveň klesá.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vystřídali jsme se v řízení schůze, já vám přeji pěkné dopoledne. Jako další vystoupí pan poslanec Jiří Strýček, Věra Adámková, Aleš Juchelka a další, všechno jsou to faktické poznámky.
Já vám děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych v krátkosti na toto navázal. Za námi chodí, konkrétně můžu říct, za mnou chodí do kanceláře poslanecké důchodci, píší a stěžují si na stávající situaci, na tíživou ekonomickou situaci, do které se dostávají a teprve se dostávat budou. Tato situace byla a bude samozřejmě způsobena tady touto změnou, valorizací, úpravou valorizací důchodů a těmi parametrickými - vy to nazýváte důchodovou reformou, já to nazývám parametrickými úpravami důchodů, takže tito důchodci teprve tady tuto skutečnost pocítí. Je naprosto jasné, že tito lidé nebudou chodit za vámi, kteří jste v podstatě strůjci této situace.
I při tomto náhradovém poměru.
Děkuji. Tak já bych jen chtěl zareagovat na kolegu Juchelku, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Je samozřejmě dobré, že tady máme konkrétní čísla a konkrétní tabulky, ale bylo by fajn, kdyby se ty zprávy komentovaly i v jejich úplnosti. Ten problém přece není v míře zadlužení vůči HDP, kterou jste řekl přesně zřejmě, ale je v té rychlosti. A to jste nezmínil, že aktuálně vedeme tabulku zadlužování, růstu dluhu vůči HDP podle dat Eurostatu. To je to důležité. Ta rychlost, kterou se zadlužujeme, a ta rychlost, jakou se blížíme dluhové brzdě.
Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Hanzlíková, poslanec Aleš Juchelka. Všechno faktické poznámky.
Já děkuji za slovo, pane předsedající. Tak já když sleduju tu debatu, tak jsme se dostali přesně tam, kde já to kritizuji, a to, že se na to zase díváme pouze očima ekonomů, pouze přes peníze. Musíme brát v potaz sociální dopady. A mě by zajímalo, jestli existují vůbec nějaké relevantní analýzy, protože takové v podkladech nejsou. A jak říkám, pan ministr se o nich vůbec nezmínil. A to by měl být impuls pro to, abychom to mnohem citlivěji vnímali.
Já vám také děkuji.
On se totiž, vaším prostřednictvím, navýšil ten dluh za vaší vlády. Za vaší vlády máme tady ten šílený schodek rozpočtu. Ty brzdové destičky, to jsou vlastně ti senioři u těch brzd, ale nejsou to žádné výdaje vlády. Neslyším tady, že by pan Kohajda řekl - tak my musíme šetřit i na té naší straně, na té straně výdajů u vlády - tak jak tady říkám. To jsem neslyšel. Já jsem samozřejmě tady v tom reagoval na větu paní poslankyně Levko, že ten stav českých financí je neudržitelný. A jenom jsem tady argumentoval fakty, jak na tom jsme v poměru Evropské unie. To už musí být absolutní katastrofa. Takže pojďme si říkat ta fakta, pojďme si říkat tak, jak to skutečně v tuto chvíli je. A je to tak, že vy teď skrze tady tento zákon měníte podmínky nejen finanční, ale i u předčasných důchodů pro současné starobní důchodce. Pro současné starobní důchodce a pro ty, kteří půjdou nejblíže do důchodu. Není to žádná důchodová reforma, je to jenom hojení se státního rozpočtu na důchodcích.
Prosím, pane ministře.
Tak k tomu, co tady zaznívalo, že neděláme úsporná opatření, že nešetříme sami na sobě, na provozu. To se děje už v letošním roce, dokázali jsme ušetřit významné finanční prostředky na provozu jak v oblasti energií, tak i v další oblastech. Takže ano, začínáme výrazně a začali jsme dělat opatření, která se týkají chodu jednotlivých ministerstev tak, aby se ale nedotkla negativně našich klientů, našich občanů. Takže to je tato jedna podstatná věc. A znovu se vracím k tomu, co tady zaznívá neférově, nepravdivě.
Já jsem byla požádána jedním bývalým úspěšným podnikatelem z jižní Moravy. Prosil mě - a asi nás sleduje - jestli bych tady mohla přečíst jeho příběh, který mi tady popsal. Přeplněné úřady práce samozřejmě nebudou stíhat plnit časové termíny. Opětovně krok zcela nesystémový a nelogický. Tím bychom v podstatě vrátili situaci do doby před vládou Andreje Babiše. Budou se prostě postupně propadat do chudoby, ostatně jako celá česká společnost za vlády této pětikoalice. Je opravdu žádoucí tento vývoj? Snažili jsme se snížit rozdíly mezi jednotlivými generacemi důchodců. Hnutí ANO prosadilo v roce 2018 opatření, které zaručovalo automatické zvýšení důchodu o 1000 korun měsíčně pro osoby ve věku nad 85 let. Kromě toho jsme prosadili snížení proporce valorizace důchodů z jedné třetiny na polovinu (?), aby byly lépe reflektovány reálné mzdy a jejich postupné navyšování, protože za období naší vlády reálné mzdy rostly. Další změnou je, že při valorizaci penzí se bude nově vycházet jenom z indexu cen u domácností důchodců. Na první pohled logické. Avšak existuje zde problém nastavení spotřebního koše, který se používá pro výpočet tohoto indexu. Používání dvou různých indexů má své opodstatnění. Penzisté v České republice nejsou homogenní skupinou. Tato skupina zahrnuje různé podskupiny osob s věkovým rozpětím přes 30 let. Tyto rozdíly mohou být sociální nebo zdravotní povahy a také se projevují v různých životních stylech a schopnostech reagovat na proměnlivé životní, ekonomické a společenské podmínky. Plány vlády zahrnují také zvýšení minimální potřebné doby pojištění pro nárok na předčasný důchod z 35 na 40 let. Tento značný skok může představovat problém pro ty, kteří spoléhají na možnost předčasného odchodu do důchodu z jakéhokoliv důvodu již nyní. Agregovaně nevytváří tato změna pro současnou generaci zásadní problém, avšak pro mladší ročníky, které z důvodu delší doby studia vstupují do ekonomické aktivity později než předchozí generace, by to mohlo představovat mnoho obtíží. Ale protože jsme konstruktivní opozicí a nechceme jenom kritizovat, tak souhlasím s potřebou, upravit současný výpočet výše penzí u předčasných důchodců, který vede k situaci, kdy jsou některé předčasné penze vyšší, než by byly v případě standardního odchodu do zaslouženého odpočinku. Nicméně musíme si také uvědomit, že příliš přísné sankce vůči předčasným důchodcům staví pracující v předdůchodovém věku do mimořádně nevýhodné situace na trhu práce. Zásadním nedostatkem tohoto kroku je primárně krátká časová lhůta, kterou mají současní pracující k dispozici na změnu své životní strategie. To by mohlo být výhodné nejen pro stát a státní rozpočet, ale také pro občany v důchodovém věku. V případě penzistů často nejde pouze a primárně o finanční stránku věci. Často jsme svědky toho, že i lidé, kteří jsou finančně nezávislí, si prodlužují dobu svého života, kdy jsou pracovně aktivní. Ono totiž prodloužit si aktivní pracovní život v pracovním kolektivu a v práci, která vás ideálně baví a naplňuje, přispívá k psychické pohodě, ke zdraví, k celkové spokojenosti se životem. A navíc má generace občanů nad 60 let značné množství životních zkušeností, jiný pohled na svět a pro mnohé pracovní kolektivy je obohacením. Zdůrazňuji tady ještě jednou, že mluvím zejména o lidech, kteří pracovat mohou a chtějí. V dlouhodobém zájmu České republiky je podpořit odpovědnost aktivní části naší populace k tomu, aby si vytvářeli během svého pracovního života postupně úspory. Na závěr svého projevu jenom opětovně zopakuji, že dnes tedy projednáváme parametrické změny, které nemají nic společného s důchodovou reformou. Čas na skutečnou důchodovou reformu byl promrhán na přelomu milénia. Je jím připravit současné i budoucí důchodce o finanční prostředky. Asociální vláda Petra Fialy opakovaně vystupuje proti českým důchodcům, vytvořila si z nich terč svých opatření, a to jenom proto, že je - mnohokrát chybně - považuje za voliče hnutí ANO. Penzisté jsou všeobecně lehkým cílem. Penzisté nezačnou ve svém věku hromadně protestovat, penzisté nevyjdou do ulic, penzisté vám nebudou psát negativní komentáře na twitter.
Další s přednostním právem, respektive se stanoviskem Poslaneckého klubu hnutí ANO vystoupí pan poslanec Aleš Juchelka.
Stanislav Křeček upozorňuje také na skutečnost, že plánované změny by se výrazně dotkly žen, které vychovaly dvě a více dětí. Tato žena může odejít do řádného starobního důchodu v 64 letech a dvou měsících. Podle stávající právní úpravy by mohla odejít do předčasného důchodu. Nelze tedy tvrdit, že se změna žen, které vychovávaly dvě a více dětí, nijak nedotkne. V mnoha případech jde o náhlý skokový posun možností vzniku nároku. Posun o téměř dva roky není posun mírný, dodává Stanislav Křeček. A navíc nyní lze odejít do předčasného starobního důchodu v 60 letech, nově to však bude možné až v 62 letech. Takže pokud teoreticky kdokoliv plánoval odchod do předčasného důchodu například v lednu příštího roku, protože mu bude 60 let, bude si muset ještě další dva roky počkat.